Zásadně odmítáme válku a spíše bychom měli co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír. První část mění zákon o zřízení ministerstva a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kdy zřizuje pracovní pozici poradce, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky a na základě rozhodnutí vlády zastupuje Českou republiku při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech týkajících se bezpečnosti a obrany České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích. Takže už nebude rozhodovat Poslanecká sněmovna, ale nějaký poradce? Druhá část upravuje zákon o ozbrojených silách České republiky, konkrétně upravuje vojenskou dopravu a výcvik vojáků a vymezuje pojem vojenské letadlo. Dále je zde řešeno předurčení pro doplnění ozbrojených sil jak pro občana, tak pro vojáka v záloze. Část pátá upravuje změny zákona o službě vojáků v záloze. V následujících paragrafech jsou řešeny konkrétní případy v souvislosti s finančním plněním, jako je náborový a stabilizační příspěvek, výše odměn a splatnost peněžních náležitostí. Poslední, šestá část, jak jsem už zmínil v úvodu, řeší nabytí účinnosti, tedy 30. den po dni vyhlášení. Vážené dámy a pánové, hnutí SPD odmítá podpořit tuto navrženou vládní novelu zákona, kterou se mění některé zákony v oblasti obrany. Navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují přípravu a následné zavlečení České republiky do války. Návrh zákona chce navíc vládnoucí koalice projednat ve zkráceném jednání. V tomto postupu vlády, rychlého neuváženého projednávání novely zákona, kterou se mění zákony v oblasti obrany, spatřují stejně tak jako poslanci z poslaneckého klubu SPD jasnou snahu připravit a následně zatáhnout Českou republiku a její občany do válečného konfliktu na Ukrajině. Takže prosím, nedělejme rychlá a ukvapená řešení a vždy mějme na pamětí, že aktivní účast našich občanů ve válečném konfliktu je tím nejhorším řešením.
Děkuji a vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Fleka. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Není to pravda.
Děkuji za dodržení času.
Krásný dobrý den. Já se vás opravdu ptám, jak si to můžete dovolit? Vy opravdu strašíte velkou část populace a zároveň říkáte, že reagujete na ty zastrašené lidi. To je opravdu...
Budeme tedy hlasovat o přerušení této interpelace do příštích písemných interpelací tak, aby byl přítomen pan premiér Fiala. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení? Tato interpelace tedy bude projednávána na příštích písemných interpelacích za přítomnosti pana premiéra Fialy. Otevírám další písemnou interpelaci, kterou je interpelace na paní ministryni obrany Janu Černochovou, která odpověděla na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci ukvapených závěrů raketového zásahu na území Polské republiky. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu a požádám pana poslance Kolovratníka.
Ale pro vás, kteří nejste seznámeni s obsahem té interpelace, musím říct, že takhle plytkou, plochou, možná až drzou odpověď písemnou, kterou jsem dostal od paní ministryně Černochové, jsem nikdy neviděl. Já jsem jasně paní ministryni do té interpelace uvedl, že jsme ve shodě v tom smyslu, že tím, kdo zapříčinil celý ten problém, kdo je viníkem, je Rusko, je ruský prezident Putin, že nejde o to, čí to byla raketa, jestli byla ukrajinská, nebo jestli byla ruská, o tom můžeme diskutovat. Já jsem se ptal na to, jak si ministryně obrany České republiky může dovolit tweetovat těsně po incidentu to, že má ověřeno, že je to ruská raketa, že je to úplně jasné, když tu informaci, velmi zdrženlivě s ní pracovala jak Bezpečnostní rada Polska, tak zástupci NATO, byli velmi zdrženliví, postupovali velmi odpovědně, a ta ukvapená, zběsilá vyjádření ministryně Černochové musel hasit a umírňovat až pan premiér Petr Fiala. Dostal jsem jediné vyjádření, že za všechno může Putin, nic víc, nic míň. Takže takhle vypadá, dámy a pánové, komunikace, až nebezpečná komunikace ministryně obrany české vlády Jany Černochové. Ale já o tom chci s paní ministryni mluvit. Chci slyšet, proč byla tak zbrklá, proč byla tak ukvapená, proč ten tweet nevzala zpátky a proč neumí být trochu diplomatem a člověkem, který má rozvahu a který ví, jak citlivé věci to jsou.
Návrh byl přijat. Otevírám další, poslední písemnou interpelaci na předsedu vlády Petra Fialu, který odpověděl na interpelaci poslance Karla Turečka ve věci riskantního snížení finančních prostředků Nákazového fondu. Už je ukončen ten bod, omlouvám se. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 110, což jsou ústní interpelace. Rozumím panu ministru Jurečkovi, že samozřejmě nemůže být podpora hypotéky sociální dávkou, to já chápu, ale musí se hledat i nějaké jiné alternativy, jak právě těmto rodinám pomoci. Máme takové čtyři typy bydlení. První je vlastnické bydlení, které samozřejmě je hodně vázáno na hypotéky. Ty děti samozřejmě budou muset mít i zvýšené náklady na energie. A co se stane? Všichni tito studenti se budou snažit se sestěhovat do nějakých bytů, které jsou volné k pronájmu na trhu, a je potřeba si neustále uvědomovat, že těch bytů na trhu je prostě málo. A čeho je málo, to je drahé, protože se nestaví. A do toho za chviličku budeme projednávat lex Ukrajina, která vlastně cílí na to, aby ukrajinští uprchlíci si našli bydlení na normálním trhu s bydlením. A znovu říkám, všechny tyto skupiny - studenti budou cílit na trh s bydlením, ukrajinští uprchlíci budou cílit na trh s bydlením, a já se ptám, kam tedy budou cílit Češi, když my jim ani neumožníme vlastnické bydlení, nepodporujeme družstevní bydlení, protože družstevní bydlení také byl program na MMR, aby státní půjčku dostali právě mladí lidé na družstevní podíl. Čtvrtá skupina jsou obecní byty. Proč to není pro všechny? Proč to není i pro české občany? Je potřeba si uvědomit, že třeba Praha má zhruba 30 000 bytů, což jsou 4 % bytového fondu, avšak desetina spravovaná městskými částmi je v současné době neobsazená. Tak se ptejme, proč je neobsazená, co k tomu vede?
Prosím, pokračujte.
Tady by se skutečně ty splátky snížily zhruba o 6 000 měsíčně, což pro mladou rodinu jsou obrovské peníze. Rozdělit vícegenerační domy na samostatné bytové jednotky. Opravdu si potřebujeme uvědomit, že venkov je víceméně založen na vícegeneračních domech. MMR tento program má ve svém šuplíku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 52. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pan poslanec Jan Hofmann ruší omluvu na dnešní den. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem z bloku třetích čtení, to je bodem 88, je to sněmovní tisk 263, zákon o České televizi a Českém rozhlasu. Mám zde řadu přihlášek, které se týkají návrhu na změnu pořadu schůze, a jako první poprosím, aby s přednostním právem vystoupil pan předseda Jakub Michálek.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Já si dovoluji navrhnout dvě změny programu dnešního jednání, to tak, že bychom začali lex Ukrajina, sněmovní tisk 374, druhé čtení - to by byl první bod dnešního dne, a druhý bod dnešního dne by byl bod zařazený dnes jako 86, investiční společnosti, třetí čtení, a pak bychom pokračovali dle programu schůze, čili bodem Česká televize a následující.
Poprosím ještě u těch investičních společností číslo bodu a tisku, jestli mohu poprosit. A mám zde řadu přihlášek s návrhy na dnešní program. Další přednostní právo má paní místopředsedkyně Klára Dostálová.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové.
Také děkuji.
Dámy a pánové, možná se divíte, že mí kolegové tady vystupují a mají připravenou celou řadu aktuálních problémů a bodů, ale je to především dáno tím, že včera jsme nemohli interpelovat. Věřím, že paní předsedkyně moji prosbu a můj apel si vezme k srdci a požádá členy vlády, aby na interpelace chodili. Navrhuji to jako druhý bod dnešního jednacího dne a teď ho odůvodňuji. Třináct měsíců vlády pod taktovkou Petra Fialy nám dokázalo, že pětikoalice neměla žádný plán, jenom nesplnitelné sliby. Turecké hospodaření Zbyňka Stanjury způsobuje, že zadlužení České republiky roste nejrychlejším tempem ze všech zemí Evropské unie a máme historicky největší nárůst dluhu. Tato vláda zcela rezignovala na efektivní výběr daní, a to má navíc desítky miliard díky inflaci, která je v České republice rekordní. Český průmysl hlásí zcela zásadní existenciální problémy. Těm jsou navyšovány ceny jedním z nejrychlejších temp ze všech zemí EU. Mají přes paritu kupní síly jednu z nejvyšších cen elektřiny a plynu, nemají dostatek léků a pětikoalice jim chce navyšovat daně. Ano, nejen že v České republice došlo v roce 2022 k nejrychlejšímu poklesu reálných mezd v historii samostatné České republiky, ale taktéž ze všech zemí OECD poklesly podle údajů OECD reálné mzdy v České republice nejvíce. Není tedy možné se vymlouvat na komplikovanou situaci, protože toto složité období provází téměř všechny země OECD, a přesto to obyvatelé ostatních zemí OECD nepocítili v takové míře, jako to cítí naši čeští občané. Tento pokles pokračuje nadále každý jeden kvartál v aktuálním roce. Kolegové, ztrácíme sedm let, v rámci kterých se nejenom že nezvýší životní úroveň našich občanů, ale ona dokonce poklesne. Do této chvíle jsem mluvila čistě o průměrných veličinách. Růst cen, které pociťujeme my všichni, však nedopadá na každého z nás stejně. V tomto mimořádném inflačním období je růst cen tažen skokovým růstem cen energií a potravin a to jsou položky v rámci spotřebitelského koše, u kterých zdražení pociťují nízkopříjmové domácnosti výrazně více než občané s nadstandardními příjmy. Dle údajů o poklesu maloobchodních tržeb vychází, že české domácnosti mimořádně šetří. České domácnosti tedy zřejmě přecházejí na nákup nejen menšího množství potravin, ale i na nákup potravin, které jsou levnější, a tedy samozřejmě i často méně kvalitní. Zpravidla základní spotřeba v krizích nebývá takto výrazně omezena, lidé nejdříve omezí nákupy luxusnějších statků, jako jsou dovolené, stravování v restauracích a podobně.
Takže to je úplně neuvěřitelná situace. Samozřejmě jsme se tomu v SPD zhluboka zasmáli, protože tyto zoufalé výkřiky na naše voliče samozřejmě nepůsobí, což už ověřily i několikatery volby, že náš volič je inteligentní a ví, co a jak. To by byl konec svobody a demokracie. Ze strany vlády Petra Fialy, ODS, se tak jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova, projevu a myšlení, který nemá od roku 1989 obdoby. Hnutí SPD proti této připravované vládní totalitě hlasitě protestuje a my v SPD budeme svobodu a demokracii před současnou vládou hájit ze všech sil a všemi legálními demokratickými prostředky. Takže jako třetí bod dneska navrhuji mimořádný bod s názvem Fialova vláda chce totalitním zákonem zavést cenzuru. Takže to je třetí bod. A k tomu bych hned dodal, že hnutí SPD prosazuje zvýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace. Již téměř jeden milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Získat sociální dávku jako přechodnou pomoc od státu je pro ně velmi obtížné. Téměř 50 000 seniorů je v exekuci. Podle hnutí SPD je v případě seniorů v první řadě potřeba přijetí zákona o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění, a rovněž o nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. A k tomu bych dodal za SPD, že na každého Čecha už kvůli Fialově vládě připadá průměrný dluh 275 000 korun. Na každého Čecha tak připadá průměrný dluh v objemu 275 000 korun. Fialova vláda přitom původně na loňský rok plánovala rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun, na podzim jej však novelou zákona navýšila, a to přes to, že oproti roku 2021 loni vzrostly příjmy státního rozpočtu zejména vlivem vyššího výběru DPH o 137 miliard korun. V letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard. Jsou to rekordní, astronomické deficity. A to si ještě ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS plánuje v letošním roce vzít u Evropské komise další úvěr ve výši až 150 miliard korun. Jako šestý bod, šestý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny, navrhuji mimořádný bod s názvem Fialova vláda chce lidem zvýšit daně a zdražit vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. Hlavní míru zavinění za tento stav lze přisoudit ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL. Příslušné návrhy zákonů jsme již předložili tady do legislativního procesu, ale problém je, že Fialova vláda nám naše návrhy neustále blokuje či zamítá a sami nic nenavrhují. Takže jako devátý bod, mimořádný bod dnešní schůze Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv došlo jen v posledním roce k nelegálnímu vyvedení více než 130 000 balení léčiv v celkové hodnotě zhruba 66 milionů korun z českých lékáren. Jedná se zejména o léky na cukrovku, astma, epilepsii, vysoký krevní tlak a mnoho dalších onemocnění. Inspektoři lékového ústavu to zjistili během pravidelných kontrol evidence léků na předpis v rámci dodavatelského řetězce. Jedná se o jednu z podstatných příčin aktuálního nedostatku léků a léčiv v České republice. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv odhaduje, že celkový objem nelegálně vyvedených léčiv může být až dvojnásobný oproti dosud zjištěnému stavu. Česká lékárenská komora ve svém oficiálním prohlášení sdělila, že v minulosti opakovaně - ovšem bez odezvy - nabízela Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomoc při odhalování nelegálních praktik při vyvádění léků do zahraničí a žádala jej o poskytnutí podkladů umožňujících jí zasáhnout proti lékárnám, které se na něm podílejí. Lékárenská komora kritizuje i to, že dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků. Hnutí SPD s touto kritikou souhlasí. A já k tomu dodám: Fialova vláda prostě není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé EU, což jasně vyplývá z tohoto údaje. Takže Česká republika je jedinou zemí EU kvůli Fialově vládě, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Průměrný dluh všech členských zemí celé EU se přitom ve sledovaném období snížil. Odůvodňování rostoucího zadlužení státu konfliktem na Ukrajině tedy neodpovídá realitě a je to další lež, kterou říká premiér Petr Fiala. Lže a vymlouvá se pořád na Ukrajinu, přitom jsme nejhorší v Evropské unii! Takže jinde to jde, ve všech jiných zemích Evropské unie to jde, jenom tady v České republice to nejde, samozřejmě kvůli neschopné Fialově vládě. Podle názoru hnutí SPD je nezbytné okamžité zahájení konsolidace státního dluhu a snižování deficitu veřejných rozpočtů. A my za SPD požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice. Dle informací cizinecké policie České republiky mezi nelegálními imigranty jasně převažují Syřané s určitým druhem dočasné ochrany v Turecku a mezi převaděči je nejvíce Ukrajinců. Takže my požadujeme v rámci zájmu bezpečnosti země a českých občanů trvalou kontrolu naší státní hranice.
Zdravotní pojišťovna po posouzení zdravotnické dokumentace tyto osoby pak zařadí mezi státní pojištěnce. Teď bych chtěla konstatovat velkou rychlost projednávaného tisku, kdy předkládaný zákon projednala vláda a je podepsán v Praze 27. ledna letošního roku. Jaké to nese problémy, tady zmiňovala moje paní kolegyně. Můžu konstatovat, že nejenom já, ale celý klub SPD vítáme, že si vláda konečně osvojila některé naše návrhy, o kterých v souvislosti s pobytem ukrajinských uprchlíků na našem území hovoříme již téměř rok, a že je vtělila do aktuální novely tohoto zákona, který se primárně týká nastavení podmínek sociální podpory těchto osob s takzvanou dočasnou ochranou. Namístě jsou i úpravy směřující ke snížení administrativního zatížení dnes naprosto zahlcených úřadů práce. A doufám, že v rámci digitalizace a provázanosti systémů, že se to opravdu povede. Namístě jsou i úpravy směřující ke snížení administrativního zatížení dnes naprosto... to jsem zopakovala, omlouvám se. Je jen škoda, že vláda naše návrhy nechtěla vnímat, a nerealizovala je již mnohem dříve. Děkuji za pozornost.
Děkuji a poslední písemně přihlášenou mám paní poslankyni Věru Adámkovou, poté se ještě z místa hlásí paní poslankyně Mračková, prosím.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem bohužel ze zdravotních důvodů nebyla při projednávání prvního čtení.
Hnutí SPD tento opakovaný vládní útok na úspory a peněženky českých občanů zcela zásadně odmítá. Jsme kategoricky proti zvyšování daní českým občanům a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu. A tady bych opravdu zdůraznil - včera jsem se schválně na to video díval a zveřejnil jsem ho i na svých sociálních sítích, jak premiér Fiala ještě před pár týdny tvrdil v televizi, doslova před pár týdny, že nebudete zvyšovat daně. Lhal v přímém přenosu. Ten člověk lže od rána do večera, nevidí si vůbec do úst. Takže ten člověk, my máme tak prolhaného premiéra, že to snad není možné. Máme normálně neuvěřitelného lháře. Diletant, nekompetentní, prolhaný, a obelhává celý národ. To je úplně šílené, co tenhleten člověk předvádí. A já k tomu dodávám, že hnutí SPD proti tomu bude bojovat všemi zákonnými prostředky. Poslanci hnutí ANO náš návrh na zamítnutí nepodpořili a k návrhu vyhýbavě vyjádřili zdrženlivý postoj. Je zde jasné a vážné varování: Fialova vláda nás chce zatáhnout do války za každou cenu i bez souhlasu Parlamentu. Jako osmý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem V České republice máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoli vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem. A nyní bych svůj návrh zdůvodnil. Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácností, na fungování českých firem i na samotnou existenci mnoha z nich. Podle našeho názoru bychom u nás vyrobenou elektřinu měli nejprve za nízkou cenu prodat našim občanům a firmám a do zahraničí bychom podle našeho názoru měli obchodovat pouze s jejími přebytky. To je názor SPD, ale Fialova vláda to nechce udělat a dál tahá našim občanům a firmám obrovské peníze z jejich peněženek, přestože v České republice máme kvůli Fialově vládě aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU, ačkoliv vyrábíme levnou elektřinu ve firmě ovládané státem. Čímž jsem mimochodem zopakoval pro předsedajícího i název mého bodu. A já k tomu za SPD dodávám: Fialova vláda se jim prostě nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. Podle výsledků výzkumu agentury PAQ Research jsou příjmovou chudobou nejvíce ohroženi nejen senioři, zdravotně postižení spoluobčané, ale domácnosti, také domácnosti rodičů samoživitelů. Jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech mohou mít pro ně a pro jejich děti fatální důsledky. Je smutnou skutečností, že se Fialova vláda nesnaží rodičům samoživitelům efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje.
Nechce jim třeba proplatit zaměstnance z kraje, kteří zároveň třeba ve svém volném času byli v těch krajských asistenčních centrech. Teď to převedu, Karlovarský kraj, tomu se snad dluží 14 milionů korun, to je opravdu hodně finančních prostředků. To považuji také za neskutečné, že je tedy přílepek. A to poslední. Takže k tomu vyzývám a děkuji, že jsem se mohla i k tomuto sněmovnímu tisku vyjádřit.
Také děkuji, a jelikož už nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy - není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Pro pořádek se optám, je nyní zájem o závěrečná slova? Ano, pan ministr. Prosím.
Takže je to další zdroj financování těchto nákladů. Pokud jde o otázku, jak tady bylo zmíněno, že je tady chaos a podobně. Takže ty připomínky na chaos tady s dovolením si dovolím takovýmto způsobem odmítnout. Rozhodně nejsem spokojen s tím - a to jsem také říkal v posledních týdnech - jak ten systém doposud funguje, pokud jde o nějakou klientskou komfortní zónu.
Ještě jednou dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 1870, který jsem představila v obecné rozpravě, a velmi, opravdu velmi vás tímto prosím o podporu.
Dále je přihlášen pan zpravodaj Jiří Navrátil, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Přitom má kabinet Petra Fialy řadu možností, jak domácnostem pomoci. Jednak chci na tomto místě opětovně zdůraznit, že není řešením posílat celou společnost žádat hromadně o dávky. Dávky mají být řešením pouze pro jistou část společnosti, a nemají být tedy celospolečensky zaměřené. Zvýšení, ke kterému došlo, naprosto neodpovídalo poklesu reálných mezd, a navíc se zvýšení netýkalo velkého množství profesí. Bohužel to, co tato vláda nepochopila, je, že pracovat se musí vyplatit. Dnes se však již dostáváme do situace, kdy jsou chudobou ohroženi i lidé, kteří řádně pracují. Další možným nástrojem dopadu poklesu reálné hodnoty mezd je zvýšení slevy na poplatníka. Tímto krokem by samozřejmě získaly relativně nejvýše skupiny obyvatelstva s podprůměrným příjmem, které to i nejvíce potřebují. Ale samozřejmě těch možností řešení je více.
Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě. Některé základní potravinové komodity však stály v meziročním srovnání i více než dvojnásobek, jde například o cukr. V prvních měsících letošního roku ceny potravin dle předpovědi odborníků zveřejněných například na serveru iDNES.cz Ceny energií vzrostly mimo jiné i v důsledku projektu Evropské unie Green Deal a sankční konfrontace s Ruskem, které oboje jednoznačně podporuje současná Fialova vláda. Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na okamžité zavedení opatření, které by ceny základních potravin pro české občany snížily, protože se pro sociálně ohrožené skupiny stávají už cenově nedostupnými a nutí čím dál více občanů, kteří mají tu možnost, nakupovat levnější potraviny v zahraničí, zejména v Polsku. Ale levnější potraviny jsou i v Německu, kde mají trojnásobné platy. Prosazujeme za SPD především razantní snížení DPH na potraviny až po jejich dočasné osvobození od této daně, například po vzoru sousedního Polska, či cenovou regulaci některých základních potravin. Dle prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležala stojí za enormním zdražováním potravin nadále i nepřiměřené přirážky zahraničních obchodních řetězců. Já k tomu dodávám: nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko. Vláda Petra Fialy z ODS chce ještě více zadlužit Českou republiku, když vážně zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS s tímto záměrem souhlasí. Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces, pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu.